Tak, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.
Dále ještě k těm přestupkům, konkrétně k subjektům, které budou tyto přestupky řešit. V praxi to bude znamenat to, že hlavním úkolem policistů bude špehování občanů a řešit ukládání pokut a jejich vymáhání. Kde asi bude další prestiž Policie České republiky a jejích příslušníků, kteří v mnoha případech ani s takovýmto zněním zákona nesouhlasí? Zase to přispěje k dalšímu dělení naší společnosti a vyvolávání negativních nálad. Policie má zajisté plno jiných úkolů v zájmu zajištění bezpečnosti občanů, a hlavně naplňovat své poslání, které zní pomáhat a chránit. Navíc občané tuto sankci budou mít zapsánu v evidenci přestupků v rejstříku trestů. Takže prosím, na to nezapomínejme. Pro řešení mimořádných situací české právní prostředí obsahuje již několik zákonů. Česká republika žádný nový pandemický zákon nepotřebuje. Současný stav pandemie je odlišný, než tomu bylo před rokem. Jsme sice svědky vysokého počtu pozitivních případů, statisticky ale počet závažných případů a lidí umístěných na jednotkách intenzivní péče zdaleka nedosahuje stavu, jak tomu bylo před rokem. Z tohoto důvodu by měla vláda uvažovat o rozvolnění opatření. Konkrétně hnutí SPD žádá o zrušení všech opatření a návrat naší společnosti do normálního života. Nechme lidi žít, pracovat a spíš jim ulehčovat tuto těžkou dobu z důvodu zdražování všeho.
Nyní je řádně přihlášen pan poslanec Richard Brabec, kde má druhých pět minut. Prosím, máte slovo.
Novela můj hlas také nezíská, nicméně mi dovolte, abych velmi krátce odůvodnil pozměňovací návrh pana kolegy Vondráka, který mě o to požádal. Návrh má za cíl vyjasnit pravomoci hejtmana vůči krajské hygienické stanici v oblasti přijímání mimořádných opatření.
V současné době eviduji faktickou poznámku pana poslance Marka Nováka. Neplatí, dobře, takže faktickou poznámku mažu a ptám se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nyní tedy otevírám podrobnou rozpravu, kde eviduji čtyři přihlášky, a poprosím, aby se pozměňovací návrhy načetly a poté zdůvodnily. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Dobrý večer.
Ano, stačí to takto. Nyní požádám pana poslance Karla Haase a připraví se pan poslanec Richard Brabec. Prosím, pane poslanče.
Zdůrazním pouze dva technické body, které nějak reagují na průběh obecné rozpravy. Tolik první poznámka. Takže to jsou body, které jsem chtěl zdůraznit.
Jako další přihlášený v podrobné rozpravě je pan poslanec Richard Brabec. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Zjednodušeně řečeno, tento návrh znamená, že pokud Nejvyšší správní soud projednává nějaký návrh, tak ho projednává typicky přednostně s výjimkou toho, že to opatření už bylo zrušeno. Ovšem v případě, kdy ta povinnost byla sice zrušena, ale nahrazena obdobným opatřením, tak v takovém případě se i nadále to původní opatření projednává přednostně. Je to opravdu technická záležitost týkající se přednostního projednání u Nejvyššího správního soudu.
Dobře, děkuji vám. Registrujeme váš pozměňující návrh. Tak abych nikoho nepřehlédl, ptám se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho dalšího nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Já zde eviduji přednostní právo pana předsedy Fialy. Jenom se chci zeptat, zda dáte možnost závěrečným slovům, nebo jestli chcete přednostní právo rovnou? Prosím, máte závěrečné slovo.
Dámy a pánové, já jednak velmi děkuji za všechny pozměňovací návrhy. Velmi si vážím té diskuse, která byla, troufnu si to takhle říct, většinově velmi konstruktivní. Uvědomuji si věci, které by mě nenapadly, čímž děkuji, prostřednictvím pana předsedajícího, paní poslankyni Vildumetzové a některým dalším, kteří upozornili na věci, které jsou z praktického hlediska důležité. A především děkuji vám všem, paní poslankyně a páni poslanci, že jste to vydrželi, že jste měli tu trpělivost a že po celou dobu to prostředí bylo v rámci možností a rozdílných názorů přece jenom důstojné a konstruktivní. Velmi si toho vážím. Doufám, že dovedeme ten zákon k úspěšnému cíli a že vás přesvědčím, i ty, co s tím nesouhlasíte, že to, co jsem tady říkal, myslím smrtelně vážně a že své slovo vždycky dodržím.
Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji za slovo.
V čem jsou odlišnosti? Kdo to bude koordinovat? Co se stane, jestliže ta ministerstva to vyhlásí v podstatě disproporcionálně? V podstatě tady neexistuje zpětná vazba. Další zásadní problém je problém samoizolace osob s pozitivním antigenním testem, jednak po testování v práci, ve škole, na 72 hodin do negativního výsledku PCR. Za druhé přicházejících z rizikových oblastí, opět na 72 hodin. Samozřejmě jsme ochotni o jejích jednotlivých parametrech diskutovat. Děkuji za pozornost.
Děkuji za stanovisko klubu hnutí ANO, s přednostním právem Julius Špičák. Pane ministře, máte slovo.
Já jsem jenom chtěl poděkovat za konstruktivní, řekněme, kritiku. Ony tam zůstaly, a tak jak - prostřednictvím paní předsedající - to pan poslanec říkal, já jsem tu legislativu zdědil. Bezinfekčnost jako taková je nesmysl. Očkováním chráním sebe, abych neumřel, neměl závažný průběh. Tak tolik snad jenom na vysvětlení.
Pane ministře, já vám děkuji za dodržení času.
Já vám děkuji, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, minimálně ti, co sledujete zde. Dovolte mi prosím, abych vám dnes přednesla pozměňovací návrh, a to jménem svým, jménem klubu ODS, jménem klubů KDU, STAN a Piráti. Jedná se o pozměňovací návrh, který jsme už diskutovali zde v kuloárech, který byl prosím připraven velmi detailně, a to po konzultaci jak s odborníky, tak s legislativci, tak napříč vládou a ministerstvy. První bod, který jsme považovali za důležité zmínit, zde již zazněl, ten není součástí našeho pozměňovacího návrhu. To se jedná o tu účinnost, tento bod byl načten v rámci pozměňovacího návrhu zdravotního výboru. Dovolte mi tedy prosím přednést ty ostatní body, které jsou písemně nahrány v systému pod číslem 297, přičemž prvním důležitým bodem je úprava mimořádných opatření, která se týkají veřejných akcí. Je to něco, co bylo v posledních dnech velmi diskutováno, opakovaně zde ze strany opozice i polemizováno, kritizováno. Neomezujeme se prosím na tu SMS.
Děkuji vám za slovo, paní předsedající. V případě tohoto zákona jde rovněž o nepřijatelné a neopodstatněné posílení moci vlády, vládní moci a zejména vybraných správních úřadů, ministerstva zdravotnictví a v případě schválení dnes projednávané novely i ministerstev obrany a vnitra nejen nad občany, ale i vůči dalším orgánům veřejné správy a veřejné moci včetně soudů. Pandemický zákon a jeho novela tedy nejsou v žádném případě tím, za co je vláda vydává, tedy potřebným legislativním nástrojem pro zvládání epidemie. Nikoliv. Jak moji kolegové z SPD, kteří se dlouhodobě věnují oblasti krizového řízení a fungování státu v mimořádných situacích, již opakovaně dokladovali, pro tyto účely nám plně postačují zákony o krizovém řízení a o ochraně veřejného zdraví. Je to neslýchané obcházení ústavy. Vláda chce tedy nově touto novelou mimo jiné získat pomyslný bič na všechny provozovny dle živnostenského zákona včetně tržišť a tržnic. A nejen na ně. Uzurpuje si právo omezovat i umělecké činnosti, tedy služby, u nichž místem jejich výkonu není ani samotná provozovna. Čili jde o nepokrytý útok na svobodu myšlení a umělecké tvorby. Vláda chce mít možnost regulovat všechny typy sportovišť a sportu včetně venkovních sportovišť, což bylo dosud možné jen podle zmíněného zákona o ochraně veřejného zdraví, nikoliv podle pandemického zákona. To je něco tak naprosto neuvěřitelného a nepřijatelného, že chce vláda omezovat občanům už v podstatě poslední aktivitu, kterou mohou, i když v omezené míře, ještě provozovat a která je společensky i zdravotně jednoznačně pozitivní a prospěšná, že už mi pomalu docházejí slova. Omezovat sport je navíc tendence, která zdravotní stav obyvatelstva včetně připravenosti a síly bojovat s nemocemi včetně těch virových zhoršuje a oslabuje. Copak už naše rodiny se dětmi nebyly za poslední dva roky poškozeny více než dost? Dejte už prosím od nich ruce pryč. A hlavně kromě zásadních argumentů politických a ústavních je zde proti novele pandemického zákona nekonečná řada argumentů právních. Někdy není nutné objevovat Ameriku, ale plně postačí citovat odbornou a podloženou analýzu expertů. A novela pandemického zákona i zákon samotný jsou hlavně otázkou právní. Přesněji, když se zaměříme na jeho obsah a účel, otázkou protiprávnosti. Proto jsou k jejich rozboru nejpovolanějšími experty právníci a my, volení zástupci lidu, jsme povinni zde, na půdě Poslanecké sněmovny, jejich argumenty artikulovat, ať zazní v co nejširším veřejném prostoru. Některé právní argumenty tohoto typu zde již zazněly, jiné nikoliv. Tehdejší Československo bylo dokonce vůbec prvním státem střední a východní Evropy, který se stal smluvní stranou této úmluvy. Je tedy velmi smutné, že dnešní vláda následnické České republiky jde přímo proti této úmluvě. Navíc tento typ vzdělávání představuje jednu ze základních podmínek naší národní budoucnosti, a také mnoho odborných studií jasně prokázalo, že omezování vzdělávání dětí na základních školách nemá ani žádný epidemiologický smysl. Ctěme jejich právo se vzdělávat, sportovat, právo na kulturní vyžití a vůbec právo na plnohodnotný život. Dovolte mi upozornit ještě na některá další rizika nedemokratické novely pandemického zákona. A nejde jen o rizika, která vidím pouze já sama. Opírám se o stanoviska expertů, zejména právníků, ale i expertů z oblasti ochrany osobních údajů, zdravotnictví či školství a také o apely tisíců občanů, kteří se na nás obracejí a kteří novelu zásadně odmítají a mají z ní a z jejích dopadů oprávněné obavy. Pandemický zákon přes veškerá předchozí ujištění představitelů strany nynější vládní koalice o tom, že jde o dočasnou záležitost, prodlužuje na neurčito. Copak už toho nebylo více než dost? A tato opatření by mohla být aplikována bez jejich odůvodňování a vysvětlování Sněmovně a za určitých podmínek klidně i bez souhlasu vlády.
Jako další je přihlášený pan poslanec Radek Rozvoral.
To si nevycucávám z prstu, prosím vás, to je skutečně informace, kterou jsem dostal z Ministerstva zdravotnictví. Pak jsem se zeptal na JIPu, kolik je na JIPu nově reinfikovaných neočkovaných. Ze svého okolí jsem zažil, mám i v ozbrojených složkách kamarády, kterým se po očkování udělalo velice špatně a měli stejné příznaky v tom, že každý, komu se udělalo špatně, tak ten covid prodělal. A pak šli ke svému obvodnímu lékaři a ten řekl: No tak jste asi měli příliš vysoké množství protilátek, samozřejmě, máte tady očkování, těch protilátek je příliš, to tělo neví, co s tím, a pak máte těžké průběhy. Takže proč se nezaměřujeme i tímto způsobem? Protože lidi, nezapomeňte, že v České republice máme nějaké zkušenosti s totalitním režimem, kde lidi byli do něčeho nuceni, a naši lidé jsou na to velice citliví. Proč jim nedat možnost volby? Nabídnout další alternativy? Proč se soustředíme na cizinu? Takže ostatní státy nám řeknou, že oni mají ten pocit. My jsme to vůbec nezkoumali, ale my jim budeme věřit. Já tedy nevím, ale já věřím v naše odborníky, v naše kapacity. A já bych byl rád, kdyby si naše kapacity tyto informace ověřily. Za mě, já skutečně nemohu tento zákon podpořit. Já bych ho podpořil, kdyby skutečně nebyl v rozporu s ústavním právem, kdyby tady byla možnost vyjádření odborných skupin a kdyby ten zákon byl skutečně připravený tak, aby byl nezpochybnitelný, s dostatečným časovým horizontem. Ale v této situaci opravdu nemohu.
S faktickou poznámkou mám přihlášeného pana poslance Radka Kotena.
Děkuji, vážený pane předsedající. Já vlastně v reakci tady na kolegu poslance Zdeňka Kettnera. Takže podle mých kupeckých počtů, a tvrdím tedy, že nejsem lékař, ale vycházím pouze z nějakých statistických údajů, tak si dovoluji tvrdit, že jsem chráněn daleko lépe oproti tomu, kdo byl očkován vakcínou. Ale minimálně by se tímto měli zabývat odborníci, protože určitě si kolegové pamatujete, ti, kteří jste to někdy před dvěma a půl lety zažili, měli jsme tu spalničky. Ovšem ti mladší kolegové, kteří už to štěstí neměli a měli očkování, tak ti se museli nechat přeočkovat, protože prostě žádné protilátky už neměli.
A my se vracíme k obecné rozpravě. Další přihlášenou je paní poslankyně Mádlová Ivana. Paní poslankyně, vašich pět minut.
Já jsem musela svůj projev zkrátit na pět minut, čili omezím se jenom na některé věci, které v té novele zákona jsou uvedené. Před necelými dvěma lety zasáhla Českou republiku největší zdravotní krize v moderních dějinách naší státnosti. Ukázalo se, že na tu situaci nebyla připravena legislativa, zejména zákon o ochraně veřejného zdraví. A před rokem jsem přijetí... v podstatě rozuměla, že byl přijat tento zákon, protože nic jiného v podstatě nebylo možné využít. Ale v současné době není důvod, aby byla přijata a schválena novela pandemického zákona. Mou důvěru v tuto zásadní novelu, která tolik ovlivní život nás všech, snižuje významně i fakt, že nebyla projednána Legislativní radou vlády, která se skládá většinově z předních českých právníků a dalších expertů. Ano, vy tady hovoříte o tom, že v pozměňovacím návrhu toto bude, ale kladu si otázku, proč ta omezená účinnost byla vyňata? Dětské skupiny mohou navštěvovat i děti, v podstatě kojenci od šesti měsíců do jednoho roku, a v podstatě je to připomínka Ministerstva školství a Ministerstva práce a sociálních věcí. Jestli by toto nemělo být na rozhodnutí dětského lékaře na základě posouzení stavu, anamnézy a klinických příznaků.
Vy moc dobře víte, kolegové, co jste tady byli, že ten pandemický zákon je vlastně kompromis. No a pandemický zákon je vlastně svého druhu, bych to nazval, nouzový stav, nicméně s otevřeným koncem, teď uzavřeným do konce listopadu. Pokud je jaký, tak bych ho chtěl vidět mezi těmi krizovými a mimořádnými opatřeními. Když to prodloužíte o 12 dnů, tak vám na to ty hlasy dáme, ale u 20 ne, u 30 ne. Já tady nechci opakovat ta čísla ze začátku. Ony se ty argumenty prolínají. Ta čísla, která jsem tady řekl na začátku, jsou viditelně, znatelně, uchopitelně lepší. Že to je prevence. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, o kterém jsem chtěl mluvit, tak tam už není. Ale já bych se tady zeptal zase s určitou nadsázkou, navážu na pana ministra - kde je pan ministr Šalomoun, když ho člověk nejvíc potřebuje? Já vím, on je vypárován, je to řečnická otázka, já už jsem to psal na sociálních sítích, on je v karanténě. Když jste chtěli zmrazovat platy, tak on byl ten, co v médiích řekl, že to je podle něj pravděpodobně protiústavní. Nicméně vy předkládáte pandemický zákon, který se týká jedné konkrétní pandemie, ve které jsme teď. A zároveň pan ministr Válek říká, že plánuje uvolnění, zrušení všech opatření. Cituji: Opatření se zmírní od 1. března, pokud se epidemie bude vyvíjet dobře. Za mě: Není možné mít omezení základních lidských práv a svobod jakoby v záloze. Já jsem někde zaznamenal, nevím, jestli dobře, nebo špatně, tak se omlouvám, že to je něco jako tank, který máme schovaný v garáži. My budeme mít schovaný tank v garáži, že možná na podzim přijde nějaká vlna. Takže vy pak vyjedete s tím tankem a on už pak bude zrezivělý, zestárlý a stejně to nebude fungovat. Ty zásahy by měly být vhodné, přiměřené, což zase, když se vrátím k těm číslům, tak si myslím, že ve vztahu k tomu to není, jakkoliv je to lepší ještě, než to bylo před hodinou, než jsme se dozvěděli ty pozměňovací návrhy. Proto jsem rád, že kolegyně vystoupila přede mnou, aspoň na to můžu nějakým způsobem reagovat. Teď si dovolím pohled právní. Vezmu tady citaci například ústavního právníka Jana Wintra, že návrh obsahuje několik problematických bodů. Otázku má například v případě ustanovení, kterým je možné obecným mimořádným opatřením stanovit plošně jakousi samokaranténu všem lidem, kteří mají pozitivní antigenní test. A teď citace: Je potřeba vnímat, že to je zcela mimořádný nástroj na mimořádnou situaci. Já se zase vrátím k těm číslům, která jsem řekl na začátku. My jsme s nějakým zpožděním, ale evidentně to směřuje k tomu uvolňování.
A paní poslankyně , než vám udělím slovo, musím projít standardní formality zahájení schůze a potom budete pokračovat ve svém projevu. Z členů vlády se omlouvá z dnešního dne pan premiér Petr Fiala z pracovních důvodů... A dále se z dnešního jednání omlouvá pan ministr Ivan Bartoš bez udání důvodu. Tak nyní tedy budeme pokračovat v návrzích na změnu nebo doplnění návrhu pořadu 8. schůze, tak jak je uvedeno na pozvánce. Tím pádem se vracíme do rozpravy. A stejně tak jako i vás ostatní, kolegové a kolegyně, ať už z levé strany sálu... ať už z levé strany sálu, kolegyně a kolegové... , tak i z pravé strany sálu vás poprosím o ztišení, aby paní poslankyně mohla v klidu dokončit svou řeč. Já se omlouvám, paní poslankyně, já uznávám, že za sebou máme pracovní noc, která samozřejmě byla náročná, ale o to víc bych vás chtěl poprosit o kolegialitu k těm, co zde mluví. Vzhledem k tomu, že není přítomen, tak tuto přihlášku do rozpravy ruším. Já vás, kolegyně a kolegové, přeci jenom požádám o trochu strpení a trpělivosti, protože těch bodů zaznělo skutečně hodně. Zavolám kolegy a kolegyně z předsálí, poté vás odhlásím a budu postupně načítat jednotlivé návrhy, tak jak v průběhu celého večera a noci zazněly. Kdyby byla případně nějaká připomínka k tomu, jak ten bod zní, tak se ozvěte, věřte, že není mým úmyslem jakkoliv ten bod měnit. První bod je zařazení nového bodu Vládní pandemický zákon, který je protiústavní a nasazuje covidovou diktaturu. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program dnešní schůze, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Druhým bodem od pana předsedy Okamury je zařazení nového bodu Návrh řešení na zdražování v České republice. Kdo je proti tomuto návrhu?
Také děkuji, paní poslankyně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pan Bábek je Trikolóra, pokud vás to zajímá. To nemá s vámi nic společného. Překvapil mě kolega Nacher, který vždycky hovoří velmi precizně, vychází ze skutečných faktů a je radost ho poslouchat. Dneska tedy mluvil něco tak strašlivého, že jsem si to ani nedovedl představit. To je rozhodování o osudech lidí. Ale ani ty nehrajete. Teď rozhodujeme o tom, abychom minimalizovali ty ztráty. A pro mě jako pro člověka, poslance a lékaře je rozhodující každý ztracený život. Já samozřejmě chápu, že si můžeme povídat o tom, že to můžeme všechno zkrátit nebo prodloužit.
Ano, děkuji, že jste dodržel čas, a jenom připomínám, že své kolegy a kolegyně prosím oslovujte vždy prostřednictvím předsedající či předsedajícího.